Všichni ti občané to věděli. A věděli, proč tak činí, a pokládali to za správné a rozumné a nikdy by si nemysleli, že si má z jedné nebo druhé pozice snižovat plat. Mně prostě tento způsob přístupu ke světu připadá opravdu velmi nesprávný. Pokud si myslíte, pokud si navrhovatelé myslí, vláda, výbor pro veřejnou správu, že dochází ke střetu zájmů v daných funkcích, že není správné, aby zákonodárcem byl současně někdo, kdo je zodpovědný za obec nebo kraj, protože třeba tady pak příliš výrazným způsobem vystupuje ve prospěch té obce nebo kraje. Pak řekněme, že to je střet zájmů, v některých oblastech takové věci máme stanovené, a řekněme, že není možné tyto pozice kumulovat.
Toto bude opravdu jenom krátká faktická poznámka. A jestli nedej bože projdou i v Senátu, tak k Ústavnímu soudu. Protože není možné porušovat princip předvídatelnosti práva.
No ale pokud je něco dobrovolného, tak se to přece nedělá zákonem. Opakovaně to tady zaznívalo. Samozřejmě že může. Všichni víme, že to lze. Protože každý, kdo to chce vyřešit, tak to samozřejmě vyřešit umí. Opravdu netuším, proč bychom tady měli na tyto věci přijímat jakékoliv zákony. Možná že u někoho jo, možná, že u Pirátů. Ale u mě a u nás určitě ne.
Vážené paní kolegyně, páni kolegové, v řadě faktických poznámek je nyní přihlášen pan poslanec Ivan Adamec.
Kolegyně, kolegové, skoro se mi chtělo říci, jaký je návrh zákona, taková je reakce sněmovny. Ale samozřejmě každý na to máme trochu jiný pohled. A pan kolegy Že dobrovolně povinně, to znám z jiného režimu, kdy jsme také dobrovolně chodili k volbám a povinně. Já vám z vlastní zkušenosti také nebudu říkat, kolikrát jsem vyhrál volby a kolik jsem za to měl procent. To si myslím, že si můžete zjistit někde na internetu. Nikdo se o to nezajímal, bylo jim to naprosto jedno. Naši kolegové udělali chybu, napsali mě na kandidátku, neměli to dělat, situace se změnila. Ale na voliče to nemá žádný vliv. Protože oni chtějí ty výkony. Ale musím říct, že to je přesně o tom. Není to o té kumulaci funkcí, tak si to řekněme. Nazývejme věci pravými jmény.
Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou, připraví se kolega Benešík.
A to pokrytectví - já vám popíšu příklad ze Senátu a z mého volebního kraje, abychom viděli, jak pokrytečtí jsou někteří poslanci hnutí ANO. Takže pobírá tři platy. Já mu to přeju. Takže voliči to věděli, přesto vyhrál. Proč to neřešíme? Je placen z veřejného zdravotního pojištění. Já mu to neberu, já jsem pro zamítnutí toho zákona a budu proti tomu zákonu, že bude zamítnutí. Ale vy, kteří takto útočíte na starosty, protože jste s nimi prohráli a nejste to schopni unést, tak nemáte odvahu útočit na jiné. Takže jestli se to dneska nebude týkat lidí, kteří pracuji ve zdravotnictví kromě toho, že jsou v zákonodárném sboru, tak to zítra může být jinak. A zdůvodněte mi, proč starosta. A někdo, kdo je ředitelem dvou velkých krajských nemocnic, u toho žádnou kumulaci odměn neřešíte. Takže velmi těžko můžou útočit na svého ředitele, že má ty funkce dokonce tři a všechny placené.
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka Ondřeje Benešíka, poté Mariana Jurečky, Ivana Adamce a Pavla Bělobrádka.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. On právě nemá být v osekané podobě. Pokud vy, co chcete limitovat platy politiků za kumulaci funkcí, tak byste ho měli právě rozšířit o ty jiné, kteří jsou placeni z veřejných peněz, a nejsou to starostové, místostarostové, hejtmani, vicehejtmani. To je přece nesystémové. My chceme leda ty politiky. No tak ale to je pěkně pokrytecké. Já nechci ani ty politiky, ani ty doktory. Já prostě chci, aby o tom rozhodl volič. A ještě jedna poznámka. Otevřeně to říkal. V každých volbách všechny smetl.
Nyní pan poslanec Marian Jurečka, také s faktickou poznámkou. A i když některé nejmenujeme, stejně víme, o koho jde.
Tak vadí ta kumulace funkcí, nebo vadí ten plat? Podívejme se také na lékaře, podívejme se na školskou sféru, na kumulace poslanců, senátorů, rektorů a podobně. Podívejme se také například na to, že může v té logice věci, která tady probíhá, ta diskuze, vadit to, že se někdo nevěnuje dostatečně poslaneckému mandátu, protože třeba podniká. Prosím pěkně, uvědomme si tu iracionalitu, o které se tady bavíme.
Já navážu na svého předřečníka, pana předsedu klubu ODS Zbyňka Stanjuru. A já jim gratuluji ještě jednou. Mě tady mrzí, že se tady našije zákon v podstatě z dílny jednoho člověka, který má vlastní problém ve svém kraji a neumí ho vyřešit, je mi to moc líto, a tím postihuje nás, kteří 24 hodin děláme funkci starosty. My děláme 24 hodin, soboty, neděle. Jestli si to někdo nemyslí, tak to tak prostě je! A poslední poznámka možná do opozičních lavic. Tento návrh není koaliční prosím. Není koaliční.
Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, pokračujeme faktickými poznámkami.
Já už jsem tady navrhoval v druhém čtení zamítnout tento návrh zákona ve třetím čtení, protože ho považuji opravdu za zákon, který je zcela mimo. Možná mi dovolte, abych tady okomentoval některá vystoupení svých kolegů předřečníků. Kdyby to tak bylo, tak bych to považoval za legitimní diskuzi. Je to zákon o kumulaci odměn. Kolega Pávek říkal, že by bylo dobré, aby takovéto změny platily od nového volebního období. Já mu chci říct, že když zasedá parlament, a platí to pořád už 300 let, tak si člověk není jist ani majetkem, ani životem. Musím říct, že opravdu představa, že někdo kandiduje, aby získal větší plat na dvě funkce, je zcela mylná. Znám to z vlastní zkušenosti a předem říkám, že v tuto chvíli nejsem ve střetu zájmů, protože mě se to netýká. Já jsem neuvolněný starosta. Znovu opakuji, není to zákon o kumulaci funkcí, tam bych byl pro diskuzi.
Děkuji paní poslankyni Fialové za dodržení času. Pan kolega Petr Beitl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já také musím konstatovat, že tento zákon je neuvěřitelně pokrytecký a nadbytečný. Mluvilo se tady, nebo paní předkladatelka mluvila i o financích, které skončí v městských rozpočtech. Když jsem končil se svou funkcí primátora statutárního města Jablonce, města, které má téměř 50 tisíc obyvatel, tak jsem pobíral 56 tisíc korun čistého. Dnes to tedy možná bude 60 tisíc.
Dámy a pánové, já bych prostřednictvím pana předsedajícího chtěl jenom reagovat na pana poslance kolegu Stanjuru. Já sedím kousek od něj, tak se od něj učím. Říkal to tady paní ministryni. My máme v programu celou dobu boj proti kumulaci platů, proti kumulaci funkcí, myslíme si, že to je špatně, takže jsme ve volbách prosazovali svůj program - logicky. Jenom k té kampani. Tak já nevím, jestli to vypovídá o kvalitě práce, nebo nevypovídá. Na tom není nic pokryteckého. Myslím si, že to je legitimní způsob politického boje, který je slušný. Pracuje s daty a fakty.
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce a nyní pokračujeme vystoupením, faktickou poznámkou pana kolegy Ferjenčíka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Zároveň předám řízení schůze.
Dobrý den.
Dámy a pánové, dovolte mi stručně, abych uvedla ještě pár slov. Jedná se o přepracovanou směrnici, která reguluje tyto instituce, rozšiřuje požadavky na jejich činnost. Konkrétně se jedná zejména o úpravu systému správy a řízení instituce, politiku odměňování, rozšířené požadavky na informační povinnosti vůči účastníkům a dále o možnost přeshraničních převodů penzijních plánů. Proto jsou doplněna stávající ustanovení zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, která již byla implementována v předchozí směrnici v této oblasti.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající.
Děkuji, pane zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu.
Chtěl bych říci, že jde o návrh, který posouvá účinnost zrušení karenční doby, a to ve třech variantách. Já jsem spolu s několika kolegy poslanci toto předložil v reakci na podle mého názoru totální chaos, který doprovází přijímání systému elektronické neschopenky, a samozřejmě vzápětí osvětlím i důvody, které nás vedly k předložení tohoto návrhu, konkrétně k tomuto projednávanému zákonu. Podle veřejně učiněného příslibu premiéra Andreje Babiše mělo zavedení eNeschopenky doprovázet zrušení karenční doby v červenci roku 2019, a to takové eNeschopenky, která mimo jiné zlepší a zrychlí přehled zaměstnavatelů o dočasné pracovní neschopnosti svých zaměstnanců a možnosti kontroly. Tento zásadní vliv vláda však zjevně není schopna standardní legislativní cestou naplnit. Milník číslo dvě. Protože Ministerstvo práce a sociálních věcí nebylo schopno zavedení elektronické neschopenky technicky realizovat, přišlo s návrhem na její zrušení, spojené s mlhavým příslibem budoucí nové právní úpravy elektronické neschopenky.
Komise dál jedná o tom se Spojenými státy americkými, aby došlo ke shodě. Jde o legislativní návrh, čistou derogační normu. Takže to je asi ode mě na úvod všechno.
Děkuji. Návrh jsme přikázali v prvém čtení k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro obranu, pro bezpečnost, výboru pro evropské záležitosti, zahraničnímu a také rozpočtovému výboru. Prosím jiného člena hospodářského výboru, aby nás seznámil s usnesením hospodářského výboru. Pan poslanec Luzar nám řekne stanovisko garančního výboru, kterým byl výbor hospodářský.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny přednesl tuto zprávu, a pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení Poslanecké sněmovně.
Děkuji panu poslanci Luzarovi, který nás seznámil se stanoviskem hospodářského výboru. Nyní se budu ptát reprezentantů dalších výborů, zpravodaje dalších výborů, zda si přejí vystoupit. Výbor pro obranu a zároveň výbor pro bezpečnost měl zpravodajem pana poslance Josefa Bělicu... Je omluven. Výbor pro evropské záležitosti - pan poslanec Benešík byl zpravodajem. Ještě se věcí zabýval zahraniční a rozpočtový výbor. A za rozpočtový výbor pan poslanec Martínek. Prosím, pane poslanče.
Členko a členové vlády, milé kolegyně, kolegové, dovolte mi vystoupit k tomuto návrhu zákona, který tady tlačí do Sněmovny a Sněmovnou především komunisté s pro mě nepochopitelným takovým neutrálním stanoviskem současné vládní koalice. Íránu, který podporuje teroristické organizace, podporuje politický islám a jeho šíření ve světě, a tím pádem ohrožuje bezpečnost nás i našich spojenců. A ptám se, proč to máme dnes tady tuto záležitost odstraňovat, a hrozně bych byl rád, aby tady bylo připomenuto negativní stanovisko Ministerstva obrany České republiky... A pokud se nepletu, tak i on ve veřejných prostředcích sděloval, že měl jednání v této věci s panem velvyslancem a ten také říkal, že mají proti tomuto poměrně velkou výhradu.
Děkuji. S faktickými poznámkami jsou přihlášeni někteří poslanci. Jenom připomínám, že ve 12.30 se budeme zabývat pevně zařazenými body. Pane poslanče, máte slovo.
Já se budu snažit, budu pokračovat v tom, co tady říkal kolega, kdo je přítel České republiky a s kým máme spolupracovat. Írán přitvrdil, hodlá obohacovat uran. Írán oznámil, že v Natanzu začal budovat infrastrukturu pro umístění moderních centrifug na obohacování uranu.
Jaké jsou k tomu důvody? Co k tomu navrhovatele vedlo? Další podstatná otázka spočívá také v tom, že budou disproporční podmínky pro ty, kteří jsou aktivní na úrovni krajské a na úrovni komunální. To je přece také konkrétní, věcný důvod, proč bychom ten zákon v žádném případě přijímat neměli. Naprosto nevýznamný! Tohle nebude určovat do budoucna to, jak se budou kvalitně rozvíjet a do čeho budou schopny investovat peníze. Mají dost odpovědnosti k tomu, aby se rozhodovali na základě své úvahy a svého svědomí. Děkuji mnohokrát za pozornost.
Děkuji panu poslanci Martinu Kupkovi. Nyní pan poslanec Ondřej Benešík s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Václav Klaus.
Neuvolněný funkcionář, pokud ve funkci skončí, tak nebere odstupné. Já se ptám, zdali funkcionář, který zůstane v uvolněné funkci s takto redukovaným platem, bere odstupné. To je poměrně zásadní.
Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji za slovo. Ale proč tady tuto výhodu mají mít jenom někteří? Já jsem poslanec Moravskoslezského kraje. Já bych byl velice rád dneska na Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje a nemám tu možnost na tom zastupitelstvu být na rozdíl od jiných kolegů, kteří to zastupitelstvo přímo řídí a svolali ho na dnešek.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Jeden z nich je, že já jsem bytostně přesvědčen, že to, že ten legislativní proces je zdlouhavý, je dobře. A teď aby mi nebylo odebráno slovo, se už konečně dostanu k zákonu o obcích, který právě projednáváme. Řeknu jako tradičně něco jiného než ostatní poslanci. Řeknu vám takovou vizi, jak by to mělo vypadat. Nicméně podle mě žádnou pojistkou demokracie není. Kdyby nebyl, mohli bychom se přesunout do té daleko hezčí budovy. Myslím, že by bohatě stačilo 100 poslanců pro takhle malou republiku.
Děkuji panu poslanci Václavu Klausovi.
Já doufám, že orgánům činným v trestním řízení a všem aktivistům protikorupčním neuniklo, že se tady poslanec přiznal k tomu, že porušil zákon a jako asi raritně okradl sám sebe a protizákonně si nenechal vyplácet to, co mu přináleželo ze zákona.
Poslanecká sněmovna na funkční období šesti let z kandidátů, z nichž po dvou navrhuje prezident republiky a Senát. My jsme oslovili jak Kancelář prezidenta republiky, tak Kancelář Senátu. Volební komise oba životopisy i materiály, dopisy kandidátů, rozeslala předsedům poslaneckých klubů. Tady ještě musím konstatovat, že nově zvolený zástupce veřejného ochránce práv se ujímá funkce složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny, který je podle zákona povinen složit do deseti dnů ode dne volby, a jeho funkční období je také na šest let. I zde prosím, pane předsedající, o otevření rozpravy a poté po případných návrzích o hlasování o způsobu volby.
Zahajuji rozpravu.
Proto náš klub pana Koudelku nepodpoří.
Děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ještě poslední věc, kterou si dovolím připomenout. Ráda bych, abychom měli na paměti všechny tyto kontroverzní údaje z minulosti a abychom volili správně.
Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Budeme hlasovat o návrhu volební komise, abychom v tomto případě uplatnili volbu tajnou. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
K vyplňování lístku: znovu prosím, je potřeba označit každé jméno, respektive číslo před každým jménem na volebním lístku. Takže označit každé jméno.
Děkuji, pane předsedo. Přerušuji projednávání tohoto bodu, abychom mohli uskutečnit volbu.
Tím jsme vyčerpali diskusi. Už jsem vás jednou odhlašoval, teď vás odhlásím znovu, požádám vás o novou registraci. Ještě jsou tady další přihlášení, ještě jednou zagonguji.